Vynechávám část. Opět část vynechám, abych vás nezdržoval. "Z přírodní léčby mu pomohlo démonizované konopí. Byl produktivní, vyrovnaný, soustředěný. Dostal podmínečný trest. Ve své naivitě s tím, že přece nikomu neubližuje a sobě pomáhá, tedy i rodině, vysadil znovu a nyní čeká na soud. Jeho čin je charakterizován jako zvlášť závažný zločin." U tohoto zvlášť závažného zločinu neexistuje okradený, zbitý, podvedený, ublížený jediný člověk, ba ani nevznikla ztráta finančnímu či jinému úřadu. V některých případech byla i smrt, protože chyběl účinný lék. Krádež, podvod, násilí, vražda, to byly vždy a jsou a budou trestné činy bez ohledu na to, zda se na ně pachateli přijde, či nikoli. Konopí je na stovky druhů s různými jedinečnými vlastnostmi. Určité druhy jsou speciálně vhodné na určité nemoci. Už tady bylo řečeno: Parkinsonova nemoc, diabetes, epilepsie a podobně. Tolik zkráceně ten dopis. Pokud to někomu nevadí, ok.
Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zdeněk Ondráček. Připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. To bych si k nikomu zde tady nedovolil, posuzovat ho podle toho, jak vypadá.
Nyní vystoupí pan poslanec Milan Feranec. Připraví se pan poslanec Adam Vojtěch. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, reaguji na to, co říkal pan poslanec Nacher, respektive trošku jinak. Prakticky, když dneska říkáme, že stupeň odhalení těchto činů je velmi malý, do budoucna to bude jak? Já si neumím představit, jak bych to asi řešil. Bezplatné rozdávání nového výrobku známe. Říká se tomu promoakce.
Děkuji. Pan poslanec Adam Vojtěch. Prosím, máte slovo.
To, co tady použil pan poslanec Nacher, týkající se otázky využití konopí pro léčebné účely. Ten návrh není jakkoli kontrolovatelný v rámci České republiky a to si myslím, že je zcela špatně. Máme tady léčebné konopí, které funguje. Já to podporuji. Podporuji konopí pro léčebné účely.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Holík. Děkuji.
Opakovaně tady řešíme záležitosti hlavního města Prahy. Ale chtěl bych, protože jsem absolvoval v poslední době řadu jednání s odborníky, kteří bojují s návyky, abychom pokud možno větší pozornost, a mnohem větší než dneska, věnovali té droze, která způsobuje v České republice největší problémy. Je to legální droga a je to alkohol. Abychom si toho byli vědomi.
Nyní poslední vystoupení a je to poslankyně Olga Richterová.
Vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručná. Ráda bych podtrhla jednu věc. Tady se bavíme o tom, co má být povoleno dospělým lidem, nám všem. Záleží mi taky na tom, abychom jako společnost byli v souladu. V souladu s tím, co je běžné, co je vnímané jako normální součást života, a aby to mělo odraz v zákonech. Kvůli tomu, aby mezi generacemi nedocházelo k tak veliké propasti. Děkuji vám předem za to zvážení.
Takže se posouváme a posouváme a posouváme. Jsme svědky neustálého násilí páchaného pod vlivem psychotropních látek. Netrestáme dealery odstrašujícím způsobem, protože jsme humánní! Protože se to neustále posouvá. To jsou ty vaše liberalizace, kam se posouvá společnost? Já budu starej! Nemám chuť liberalizovat drogy. Ten svět se vyvinul sem a my ho posuneme dál, k drogám. A za čtyři roky ho posuneme ke kokainu. A za další roky k dalším drogám. Tvrdě to odmítám! Říká se tomu demokratizace. A kolik už je mrtvých z té vaší demokratizace a z té liberalizace? Kolik už je nešťastných lidí? Vám se to líbí? Podívejte se na ty lidi, kteří se s tím neumějí vyrovnat! A to není nic pejorativního, to je prostě tak. A my pořád něco budeme posouvat. Tvrdě je trestejme, když překračují tyhle normy, nebo nás to sežere!
Děkuji. Budu krátký. Nikoli že berou drogy nebo pijou alkohol a pak jsou z toho nešťastní.
Nyní poslanec Lubomír Španěl, dvě minuty, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom chci říct, že co kdybychom se společně zamysleli, kde raději nakoupit vakcíny. Já myslím, že lidi v současné době trápí úplně jiné věci než legalizace sto metrů čtverečních marjánky.
Tak pan poslanec Petr Třešňák.
Teď už tedy hezký večer. Bavíme se zde o zakázání automobilů, motocyklů? Nebo i toho alkoholu, který je skutečně nejvíce společensky nebezpečný?
Buď řekneme: každý si doma pěstujte nějaké množství, a tato diskuze je zcela legitimní, já jsem za ni rád. To znamená, já jsem zastáncem toho, že toto by mělo být skutečně záležitostí státu, kontroly těchto léčiv, nikoliv volného pěstování.
Děkuji, pane předsedo.
Kdo je proti? Hlasování číslo 137, přihlášeno 103, pro 100, proti nikdo. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Kdo je proti? Kdo je pro zařazení takového bodu? Hlasování číslo 140, přihlášeno je v tuto chvíli 101 poslanců, pro 47, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat. Bod 219 zařadit za bod 43, je to tak. Je to energetický zákon. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nebudeme tedy už hlasovat o zařazení. Fungování státu a jeho orgánů se jmenuje další bod, který navrhl pan poslanec Klaus. Ani tento návrh nebyl přijat, nebudeme již hlasovat o pevném zařazení. Pan poslanec Výborný navrhuje, abychom bod 18, tisk 545, novela exekučního řádu a OSŘ, zařadili pevně na 10. února ve 14.30 jako první bod odpoledního jednání. Návrh nebyl přijat. A můžeme tedy hlasovat o alternativním návrhu 12. února po třetích čteních. Kdo je proti? Hlasování číslo 146, přihlášeno je 101, pro 35, proti nikdo. Návrh také nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. A máme zde poslední hlasování. Paní poslankyně Černochová navrhuje bod 22, tisk 800, zařadit zítra za doposud pevně zařazené body. Zahajuji hlasování.
Požádám vás, začněte prosím, milí Piráti, hovořit konečně stejně a intenzivně nejen o léčivých účincích konopí, ale také o škodlivosti užívání konopí. Mě osobně napadá, že vám se to asi nehodí, ale já tady nebudu předjímat, věřím, že pan předkladatel mi na to určitě odpoví. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Máte slovo, pane poslanče.
On řekl: Bude ještě jistě prostor na diskuzi, aby v závěru řekl: No, ale vlastně podpořím zamítnutí návrhu. A teď konečně se otevírá prostor pro institucionalizovanou parlamentní debatu. To znamená: to je důvod, proč náš poslanecký klub nepodpoří návrh na zamítnutí.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Vymazal. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tu faktickou poznámku vyvolal jenom konkrétně k jednomu z výroků pana poslance Nováka, takže se vyjádřím jenom k němu a potom ještě vystoupím v rozpravě s tím zbytkem. To bylo konkrétně to, že bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Novákovi odpovědět, že děkuji, že zmínil tu statistiku, která se týká užívání konopí mezi mládeží ve školním věku.

Následně jsme v předchozím bodu pustili do výborů vládní novelu. Ta vládní novela se věnuje téměř stejné problematice. Takže rozhodně bude prostor se tomuto tématu dále věnovat. To téma je otevřené a je otevřené i tady na Sněmovně, i když tento konkrétní návrh zamítneme v prvním čtení. Tohle číslo mi stačí a mě samotného přesvědčuje v tom, že ten návrh není správný.
V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Já tady žádného makaka nevidím, takže evidentně ve Sněmovně nikdo není pravidelný konzument. Ty jsou legální a pak jsou nelegální. On říkal, co to způsobuje a jaká to má dlouhodobá rizika. A to si myslím, že má i ten alkohol. Ale o tom on cudně pomlčel. Jak jsem řekl, nejsem na to ani expert, ani uživatel, ani konzument, ani pěstitel. Takže připomenu, že ač abstinent, tak jsem tady podpořil určitou benevolenci pro množství alkoholu u vodáků a cyklistů. A je to úplně ze stejného ranku a ta debata tady byla, že my tady budeme nařizovat věci, které se normálně dějí, my to všichni víme, že se to tak děje. A taky jsem nekuřák a taky víme, jak to funguje.
V okamžiku, až budete zase přemýšlet o tom, kterým neziskovkám vezmete peníze, a budete říkat, že neziskovky jsou škodlivé, tak pamatujte, že řada služeb, které pracují v oblasti prevence, je skutečně z neziskového sektoru. A jestliže tedy se případně rozhodnete, že půjdete touto cestou, jsem přesvědčen, že by mělo jít velké množství nebo podpora neziskových organizací v oblasti prevence, protože se nedotýkáme něčeho, co je neškodné. Bavíme se zde o látkách, které skutečně můžou ničit lidské životy v okamžiku, když to někdo nezvládne.
Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený - paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.
Každopádně to poslední vystoupení mého kolegy z Pirátů, tak to mě fakt vytočilo! Víte, já jsem nějakou chvíli pracovala v Masarykově nemocnici, a když jsme dělali vyúčtování za rozbory při dopravních nehodách nebo když policisté zadrželi, tak víte, co bylo pro mě hrozné? A můžu vám říci, že pak volali zcela nešťastní rodiče nebo babičky a dědečkové, kteří měli potom samozřejmě toto vyšetření a další věci zaplatit.
Vy jste se zmínili, kolegové Piráti, že oni k tomu sklouzávají právě proto, že jsou nešťastní, ale nemělo by býti tedy naší snahou najít pro ně nějaký vhodný program, aby nešťastní nebyli?
Nyní se rozhlédnu po sále, jestli se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Paní zpravodajka? Pan navrhovatel také ne. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí byl přijat. Takže tímto končíme projednávání tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. A prosím o klid v jednacím sále.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové - Nejde tedy věcně o nový druh justiční spolupráce, naopak tento druh justiční spolupráce již je nyní běžně poskytován jak na základě implementační úpravy vůči členským státům EU, tak i na základě právní pomoci.
Velmi krátce. Organizační výbor navrhl výbor ústavně-právní jako výbor garanční.
Připomínám, že se jedná o vládní předlohu, která byla zpracována na přímý podnět pana premiéra Andreje Babiše, předložena do vlády ministryní spravedlnosti, posunuta sem do Poslanecké sněmovny jako velmi prioritní v měsíci listopadu. A my jsme bohužel ještě nezvládli to první čtení. Já jsem včera absolvoval debatu s představiteli Hospodářské komory, České advokátní komory a dalšími. Takže děkuji, to je první věc. Sněmovní tisk 545 - novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. A velmi prosím o podporu. Velmi prosím o podporu a děkuji.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změnu v bloku prvních čtení, a to konkrétně zařadit bod 54, sněmovní tisk 870, o podporovaných zdrojích energie, už za bod 46, protože tato vládní novela není jen o nastavení podpory obnovitelných zdrojů, ale je zásadní i z pohledu teplárenství. Takže budu rád, když Poslanecká sněmovna podpoří rychlejší projednání v prvním čtení.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Byla bych asi špatnou předsedkyní výboru pro obranu, pokud bych se nepokusila o jeden návrh. K tomu návrhu mě vede několik věcí. My máme v příštím týdnu svolaný výbor pro obranu, který je výborem tohoto bodu jako garanční výbor, a chtěli jsme tu normu projednávat. Pokud nebudeme mít v únoru hotovo, hrozí, že ten návrh spadne pod stůl. Já jenom upozorňuji na to, že výbor pro obranu máme ve středu a ten bod jsme si tam v naději, že se to projedná minulý týden, navrhli zařadit.
Uvidíme. Je tam gremiální návrh, pak jsou tam další dva. Uvidíme, které projdou.
Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím, tedy není o čem hlasovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane ministře, já myslím, že tady hladina hluku je odpovídající tomu, že můžete přednést úvodní slovo, takže prosím, máte slovo, pane ministře.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů. Tento návrh je jednou z nejrozsáhlejších novelizací tohoto zákona za poslední roky a má za cíl přispět především ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění hned v několika oblastech. Další významnou změnou, která je přínosem pro pacienty z hlediska zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, je aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizace úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Přínos pro pacienty bude znamenat také navrhované zjednodušení vstupu léčivých příspěvků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to konkrétně v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a přípravků pro vzácná onemocnění.